A potom jsem přesvědčený o tom, že jsme schopni tuto situaci zvládnout. Ale nepůjde to bez vzájemné důvěry, i tady v Poslanecké sněmovně.
Tím by byl až skutečně důstojný pravidelný důchod. A to chce SPD zajistit. A peníze by na to byly, kdyby vláda restrukturalizovala státní rozpočet a konečně vyškrtala miliardové položky, které slušným lidem nic nepřinášejí. A nemám na mysli pouze ty zbrojní zakázky za desítky miliard, kterými teď chce vláda napumpovat veřejné desítky miliard do zahraničních západních ekonomik, například na německá bojová vozidla. Teď, v krizi, kdy potřebujeme podpořit českou ekonomiku. My už jsme vám navrhli, kde je možno dělat různé škrty, vy to udělat nechcete.
I v této těžké chvíli jsem ale přesvědčen, že lidé mají dělat svoji práci, pekaři péct rohlíky, učitelé učit a poslanci přijímat koncepční řešení. Koncepční! To znamená dlouhodobé, ne jednorázové výkřiky, těsně před volbami vytahovat nějaké populistické kousky. Já si myslím, že tato doba, která přichází, bude velice těžká, a je naprosto jasné, že se musíme vrátit k nějakým hodnotám, které možná už jsou pozapomenuty. Náš pozměňovací návrh, je to i návrh zákona, který je zde odložen, míří na slevu na daních, snížit lidem daně a umožnit jim, aby jedno procento ze svých daní místo státu posílali své mamince, tatínkovi, dědečkovi, zkrátka někomu, kdo pobírá starobní důchod. Důchodci si zaslouží mnohem více než jednorázový populistický výkřik. Myslím si, že drtivá většina důchodců má nyní daleko větší strach o to, že jejich děti jsou finančně na nule, mají zavřenou hospodu, mají zavřenou provozovnu, přežívají, žijí z úspor, než o těchto penězích.
Vážené dámy, vážení pánové, já nechci rozebírat manipulace paní ministryně, kdy svůj návrh přepočítává na měsíce a opoziční návrhy přepočítává na týdny.
Proto jsem nepovažoval za nutné, abych tady něco nového řekl, kdyby bývala nevystoupila paní ministryně práce a sociálních věcí se svým projevem o stavu důchodů v České republice. Ale mě skutečně mrzí, že jste s tímto návrhem, když už tolik voláte po tom, že jsme na jedné lodi, že musíme držet v této složité době při sobě, proč jste prostě za námi nepřišla. Je to dobře? Je to systémové? Nebo máme jít spíše cestou, že se podíváme na valorizační vzorec? Takže to je ta věc, která mě mrzí.
Potřebujeme ekonomiku připravenou na 21. století, dynamickou a flexibilní, takovou, která se s podobnými krizemi vypořádá, protože ty můžou přijít teď častěji. Pokud tohle překonáme, pokud najdeme vakcínu, tak to neznamená, že jsme za vodou. Prostě svět je globalizovaný, lidí je hodně. Žádám vás o to ještě jednou. A teď už k návrhu usnesení, respektive k tomu mému původnímu projevu. Vláda nás opět žádá o prodloužení nouzového stavu. A já vám představím část B toho usnesení, která se zabývá digitalizací, protože digitalizace je to, co nám může opravdu pomoct omezit kontakt, a tedy omezit i nežádoucí přenos nemoci. Spousta jiných opatření je restriktivních, tato můžou být zcela pozitivní. Nikoho z nás nebaví stát ve frontě na řidičák, nikoho z nás nebaví chodit na úřady pro stále ty samé papíry a podobně, a přitom tyhle problémy mají jednoduché řešení. Zde je pět bodů, které jsou opravdu realizovatelné, nejsou to nějaké vzdušné zámky. Jednoduše je vzít a použít. Datové zprávy mezi soukromými subjekty zdarma, obdobně jako tomu bylo na jaře. To je velmi důležité. Problém je, že pro mnoho lidí je nedostupný. Například spousta bank si datové schránky deaktivovala a podobně. Je to opravdu jednoduché opatření, které máme vyzkoušené z jara. Divné je to, že stát se byrokraticky schovává za doporučené dopisy, osobní návštěvy a podobně a elementární věci nám neumí sdělit nějakou operativnější formou. To je úplně to nejjednodušší. Není na tom nic složitého, prostě to udělejme. Dokonce jsme to už schválili, stačí posunout účinnost části zákona. Takže je důležité, aby se stát postaral o to, že ve státní správě budou home officy tam, kde to jde. Je problém v nich fulltextově vyhledávat a podobně, a díky tomu je pak i náročnější ten home office. Díky tomu potřebujete specializovanější software, náročnější software.
Ano, možná v dílčích opatřeních se liší. Jsou povoleny školy, zatímco u nás ne. To je jeden z momentů, který bych tady očekával, že tady bude zaznívat i ze strany vlády. Vedou mě k tomu prozaické úvahy. A nejsem žádný epidemiolog a nejsem žádný lékař. A nyní se dostávám k tomu podstatnému, co jsem chtěl říci. A úplně naposledy. Tady byla vedena diskuse o tom, zda zakázat, či nezakázat nedělní prodej.
Nyní paní poslankyně Kateřina Valachová a připraví se pan poslanec Jiří Bláha.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, já se krátce vyjádřím k prodloužení nouzového stavu. Budu podporovat prodloužení nouzového stavu, na druhé straně pokládám za důležité se přímo vyjádřit k právu na vzdělání dětí v době covidové, k situaci ochrany rodinného života a samozřejmě také k pracovním a sociálním podmínkám učitelů a učitelek v této době.
Nejen senioři potřebují podporu. Nízké důchody, o kterých zde byla zmínka, je potřeba řešit důchodovou reformou, tedy systémově. Ale zároveň vláda navrhuje seniorům rychle pomoci. Paní ministryně dnes zmínila, že nepodpoří náš pozměňovací návrh a že bude hledat systémovou pomoc pro samoživitelky, samoživitele a rodiny s dětmi. To znamená, že si to trochu protiřečí. A já jenom musím konstatovat, že matky samoživitelky a otcové samoživitelé tvoří druhou nejohroženější skupinu, která je ohrožena chudobou. Proto tedy nechápu, že nemyslíme právě i na tuto skupinu. Paní ministryně také řekla, že solidarita je zásadní v koronavirové krizi. Děkuji předem za případnou podporu našeho návrhu.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Budeme pokračovat v otevřené rozpravě vystoupením Kateřiny Valachové, připraví se paní kolegyně Pekarová Adamová. Ještě než dám paní poslankyni Valachové slovo, požádám znovu sněmovnu o klid a případné debaty aby byly přeneseny do předsálí. Ještě počkejte chvilku, paní poslankyně.
Kolegyně, kolegové, vážená vládo, já několik slov. To, že podporujeme jednorázový příspěvek důchodcům v roce 2020 jako sociální demokraté, je zjevné. Tak to samozřejmě nemohu nechat bez povšimnutí a zásadně to odmítám. Takže valorizační mechanismus, to, že nemusí vláda, a to podotýkám, žádná, jednat, a každý rok poctivě směrem k seniorům a seniorkám jsou jejich důchody, pokud je to třeba, navýšeny ze zákona, a je to důstojné a poctivé, to prosadila sociální demokracie. Myslím si, že v tuto chvíli máme připravenu reformu, která by byla funkční. Nyní jsme v červenci schválili schodek půl bilionu korun a nikdo se nad tím nepozastavil. Takže si sáhněte do svědomí, kdo bránil tomu, že nás důchodová reforma bude něco stát. A já věřím, že v tom letošním roce můžeme změnit přístup k tomu, že zkrátka důchodová reforma nás něco stát bude, a můžeme ji zavést.
Děkuji paní poslankyni Kateřině Valachové. Také, než jí dám slovo, znovu požádám sněmovnu o klid! Jestli chcete vyhlásit přestávku, tak ji samozřejmě vyhlásím na požadavek některého z klubů, jestli máte tak velké diskuse.
Vážené dámy, vážení pánové, názor TOP 09 na jednorázový příspěvek jsme tady vyjadřovali už v předchozích čteních. To chci podpořit zejména. A myslím si, že bychom měli zejména důchody, které budou potřeba platit za rok, za pět, za deset, za dvacet mít na srdci my všichni. Je tedy nutné ke všem návrhům, které se týkají důchodů, přistupovat s vědomím toho, že bychom měli podpořit to, na co máme a co si můžeme dovolit. A my v tomhle roce máme rekordní zadlužení, má se blížit až 500 miliardám korun, a tudíž z toho jednoznačně vyplývá i odpověď na to, jestli na to máme. Ale to si asi všichni umíme představit, že už bylo času dost. Ta nezastřete ničím. To jsou jasná srovnání, ze kterých nevychází dobře váš přístup k řešení penzí. A krom toho, že bude potřebovat penzi, tak bude potřebovat také sociální péči, zdravotní péči, to všichni přece víme. Dnes je to zhruba třetina. O to nám jde zejména.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování.
Poslanecká sněmovna ukládá vládě, aby pro případné další jednání o prodloužení nouzového stavu připravila zhodnocení provedených opatření, předpověď dalšího vývoje a realistické epidemiologické modely.
Zahajuji hlasování.
Poslanecká sněmovna ukládá vládě, aby připravila a představila veřejnosti plán uvolňování opatření pro různé scénáře vývoje epidemiologické situace.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování.
A nyní poslední bod, který se týká oblasti vzdělávání: Poslanecká sněmovna ukládá vládě ČR, aby učinila následující kroky v oblasti vzdělávání, tedy aby konkrétně
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Dámy a pánové, prosím, věnujte mi krátce pozornost. Na stolku legislativců už delší dobu leží telefon Samsung.
Tak děkujeme za upozornění.
Tedy co bylo slíbeno, bylo stejně jako na jaře splněno. Je to v jejich kompetenci.
Společnost je těžce rozdělená na dvě nesmiřitelné skupiny. Druzí mi volají: je třeba přitvrdit, protože to lidi nedodržují. Uvědomme si, v jaké společnosti fungujeme. A je to napříč politickým spektrem. Nemá to nic společného s politikou. Tady z toho, přiznám se, poslouchat to a nezajímat se o tuto problematiku, bych byl docela nešťastný a u televizní obrazovky bych nevěděl, co sledovat dříve a ke komu se přidat. Proto otevřu další otázky, které spíše souvisí s tím rozdělením společnosti. Všichni odborníci říkají, že se budeme muset naučit s virem žít. Asi s tím budeme muset souhlasit. Všichni odborníci ale také říkají, že by to mělo být do doby, než bude účinné očkování. Co bude dělat společnost, když přijde návrh na očkování a bude očkovací látka? Nerozdělí se společnost zase na dvě nesmiřitelné skupiny? Já si myslím, že bohužel ano. Zažívali jsme to s očkováním už v minulosti a budeme to asi zažívat i dále. Až bude, co se bude dít? Bude povinné, nepovinné? Jakou formou k tomu přistoupíme, když už jsou lidé rozděleni jenom nad možným plošným odběrem vzorků? To, co se děje na Slovensku, můžeme si říct, jak to bude vypadat u nás? Zamýšlí se nad tím někdo? Nezaznělo to zatím nikde z oficiálních úst. Hovoří se o nouzovém stavu jako terminu technicusu. Tu jde o to, jaké zákony kde budou uplatněny. Proč to dělají? Budou to dlouhé soudní spory a budou zase dělit společnost. A budou ti, kteří budou říkat "nic jim nedejte", a ti, kteří budou říkat "dejte jim". A to štěpení společnosti už zase nastane a bude velice složité. Volá se po pomocné ruce. Z jedné strany ano, chceme pomoci, z druhé strany, že ta pomoc je odmítána. V jiné nemocnici: okamžitě přijďte, my vás vezmeme, třeba jenom jako brigádu a další. Ona drtivá většina těch opatření totiž je o lidech. O lidech, kteří řídí nemocnice, kteří řídí domovy důchodců, i o ředitelích škol. Pane ministře, s dovolením se budu obracet na vás, protože jste tady jediný, a který by mi mohl odpovědět. Hovoříme - školy, děti, ale co takhle učitelé? A neučí tam náhodou senioři učitelé? Jak to tam vypadá? To jsou otázky, které vyvolávají rozpory ve společnosti. Bohužel to tady často zaznívá, protože zatím ta vláda je podle mnohých řečníků ta absolutně nejhorší a dělá to úplně všechno špatně. Ale to přece také není pravda, a když si to řekneme, tak prostě problém momentální společnosti a pandemie je v tom, že je rozdělena. Nemá prostě empatii. My to nevnímáme, my jsme kategoričtí, my jsme příznivci, nebo odpůrci. A to je obrovský problém, do kterého tu společnost ženeme. Ta šance, kterou žádá vláda v rámci nouzového stavu, je maximální možná, kterou zákon umožňuje v rámci Parlamentu. Já se tady jsem schopen shodnout s mnohými, kteří hovoří o tom, že 14 dnů je tak optimum a že Parlament je od toho tady, aby klidně co týden zasedal a hodnotil to, co se v té společnosti děje. A odpovědi, konkrétní odpovědi na ty problémy očekávají občané. Jinými slovy, ne hledejme rozpory, ale hledejme shodu v občanech, hledejme shodu ve společnosti a k tomu takhle přistupujme. Nejenom to sledovat, nejenom to číst, ale osobně se zapojit pod svým jménem. Zkuste si někdy do těch diskuzních skupin vstoupit, zkuste si, uvidíte sami, že to vůbec není jednoduché. A není to o politice, je to o přirozenosti člověka a jeho názorech. Jestli někde je dluh vlády, tak je to právě tady v této komunikaci, právě v té spolupráci mezi lidmi a poskytování informací. A nový ministr zdravotnictví ve svých prvních slovech toto slíbil, že napraví, tady tuto věc, tak pevně věřím, že se mu to podaří a že to skončí. Protože jiné cesty není. A v této době by to bylo nejhorší, co by nás mohlo potkat.
Máte slovo.

Za KSČM s tím opravdu nesouhlasíme a vnímáme, že by to opravdu měli dostat všichni důchodci. Dále si dovolím ještě reagovat na ty pozměňující návrhy, které jsou dneska na stole, o kterých budeme hlasovat.

Tady budeme taky nesouhlasní. Proto zde dáváme také nesouhlas. Musíme ale říci, že tak jak jsme ten pozměňující návrh debatovali, diskutovali, tak vnímáme, že by opravdu bylo lepší jiné systémové řešení.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás ještě jednou požádala o podporu našeho pozměňujícího návrhu. Ten zavádí podporu za krizové období samoživitelkám a samoživitelům. Právě na rodiče, kteří se bez svých partnerů starají o nezaopatřené děti, dopadla koronavirová krize nejvýrazněji. Mnoho z nich přišlo o práci a jsou ve velmi tíživé finanční situaci, dokonce se i zadlužují. Podobně se zhoršila i situace mladých rodin. Druhá vlna může přinést daleko horší situaci. Byl to pro jejich domácnosti obrovský zásah. Po uzavření škol museli zůstat s dětmi doma, to výrazně zvýšilo jejich náklady, a mnohdy i v důsledku toho přišli o práci. Pokud se tito lidé dostanou do dluhových pastí, těžko se to bude napravovat a to bychom neměli dopustit. Vláda chystá podporu důchodcům za problémy spojené s epidemickou krizí, ale na podporu rodičů samoživitelů a mladých rodin nepomyslela. A přitom právě na ně by vláda měla myslet v první řadě, protože data ukazují, že právě tyto skupiny se dostaly během koronavirové krize do potíží, které ohrožují jejich jistoty. Vláda měla samoživitelky a samoživitele podpořit již v době krize, abychom předešli těmto zdrcujícím následkům.
Zaregistrovala jsem, že oba avizovali, že se hodlají v nejbližší době věnovat nějakému podrobnějšímu plánu, jak k jednotlivým stupňům vzdělávání v těch následujících týdnech budou dále přistupovat. Co se týká mateřských škol, tak asi nejsem sama, kdo obdržel od učitelek a učitelů mateřských škol jakési varování. Někteří kolegové už na to upozorňovali. Já pokládám za důležité vypíchnout několik věcí, na které mateřské školy upozorňují. První věc. Druhý bod. Nelze se dobře opřít o zákon o ochraně veřejného zdraví, protože popírání rodičů jakýchkoliv zdravotních problémů dětí není výjimkou. Třetí bod. Dalším klíčovým problémem je nedostatek odborného personálu, neboť řada pedagogických a nepedagogických zaměstnanců je v pracovní neschopnosti, karanténě nebo má děti školního věku, na které přirozeně čerpají OČR. Čtvrtý bod. Jedinými kompenzačními pomůckami, které mateřské školy obdržely, byly respirátory. Ty nebyly doručeny přímo do škol, ale do obcí s rozšířenou působností. Tolik stručně z těch dopisů, které dostávám, a vím, že podobným způsobem se mateřské školy obracely i na pana ministra školství. Oceňuji, že jim pan ministr školství poděkoval za jejich práci, ale pokládala jsem za důležité vypíchnout ty body, které naopak očekávají, že budou obě ministerstva, jak Ministerstvo školství, tak Ministerstvo zdravotnictví, řešit. Druhým blokem, kterým bych se chtěla zabývat, a upozornit na to v rámci prodloužení nouzového stavu, je situace v rámci prvních a druhých tříd, dále situace devátých tříd připravujících se na přijímací zkoušky a potom situace maturantů, případně studentů na učilištích připravujících se na závěrečné zkoušky.